Co to bude znamenat pro běžného občana? Obecné zhoršení jeho přístupu k veřejné správě a veřejným službám. Ještě delší čekání na vyřízení a výplaty důchodů či jakýchkoliv sociálních podpor. Tomu říkám skutečná konsolidace. Nekompetentní vláda ani při přípravě tohoto balíčku nevedla seriózní sociální dialog s partnery a tváří se jako jediný znalec pravdy a správných postupů. Za rok a půl jejího vládnutí na konkrétních výsledcích vidíme, že je tomu přesně naopak. A ekonomická realita? I tato vláda je bezradná a neschopná vyvést zemi z inflace a z propadu ekonomiky. Stačí se porozhlédnout za naše hranice. Navíc stávající krizi, inflaci a propad mezd i tržeb sama spoluzpůsobila kombinací vlastních chyb a nečinnosti a jenom promarnila čas. I my jsme si vědomi nutnosti konsolidace veřejných financí, ale té skutečné, která nezničí lidský a sociální kapitál, který je tím nejcennějším, co máme k dispozici. Jde o sektory, které jsme za hubičku vyprodali do zahraničí a které produkují rekordní zisky. Bez adekvátního protiplnění českému státu, který realizaci těchto zisků umožnil a umožňuje právě díky předchozím vládám ODS a KDU-ČSL. Například banky v zahraničním vlastnictví, potravinářské řetězce rovněž v zahraničním vlastnictví, energetické společnosti a další nadnárodní korporace podnikající v digitální ekonomice. Je to těžší, než se vozit po zaměstnancích a živnostnících a zvyšovat daňové sazby i daňové základy pouze jim. Mimochodem odliv dividend z České republiky a z české ekonomiky je dlouhodobým závažným problémem, který je těsně svázán s až příliš vysokým zastoupením zahraničních investic v naší ekonomice, s širokým rozvrstvením těchto zahraničních investic v různých stěžejních sektorech naší ekonomiky a s extrémně vysokou ziskovostí těchto investic a zahraničních korporací obecně, a to i v mezinárodním porovnání. Ještě k otázce živnostníků. Proč se tím víc nepochlubíte? Je to přece ta vámi slibovaná důchodová reforma. Prostě jste hodili živnostníky, zejména ty drobné s nižšími příjmy a zisky, přes palubu. A to se ještě některé vládní strany vydávají falešně za zastánce živnostníků. Co se má udělat a co vy neděláte, především bojovat proti inflaci, provádět důsledně cenové kontroly a vymáhat příslušné sankce, využívat efektivně zákon o cenách, stanovit v určitých citlivých segmentech maximální ceny či cenová moratoria, stanovit výši přiměřeného zisku, vyhlásit maximální podíl zahrnutí vstupů do ceny zboží, stanovit maximální nárůst ceny v určitém časovém období a tak dále. Příslušné nástroje máte k dispozici. Děkuji za pozornost.
Tak já poprosím, ať to doloží, nebo ať neříká nepravdu. Protože pokud jde o otázku mezd i platů v sociálních službách, tak ty rostou. Roste i celkový finanční objem na financování sociálních služeb. Za naší vlády roste také i podpora, která jde ze strany nejenom dotačního titulu, ale i dalších vícezdrojových forem financování. Není to pravda. Takže, prosím pěkně, neříkejte věci, které nejsou pravda.
Děkuji. Ať počítám, jak počítám, vychází mi tři sazby. První sazba je nulová, a to na knihy. Vypadá to, že ekonomičtí odborníci Fialovy vlády neumí počítat ani do tří.
Bude to první funkční cenová mapa. Pak spustíme pilotní projekty, jak docílit toho, aby to bylo zajímavé pro finanční instituce. Za druhé, a neberme to jako frázi, cítí nějakou společenskou odpovědnost. A právě chceme v pilotním režimu vyzkoušet oba dva ty modely. A teď se pobavme o té spoluúčasti. Já jsem správce státní pokladny, ne vládce státní pokladny. Ale jsem realista, tak to samozřejmě není. A to určitě není činnost, která by byla nějakým způsobem populární. Ale někdo to dělat musí. Já to dělám dobrovolně a dělám to rád. Já mám před sebou tu tabulku, zkusím... Ta čísla, která jste uváděla, jsou v podstatě správně. Tak si řekněme, jak je to dneska. Kdyby to bylo naopak, obce a kraje si musely půjčovat a stát byl v přebytku, tak to logiku má. My si na tu spoluúčast musíme půjčit. A já myslím, že ten návrh, na kterém jsme se shodli ve vládní koalici, je rozumný a správný. Nebyli jsme to my, který určil, kolik který region dostane evropských peněz. Bavíme se o tom podílu národních zdrojů. Ano, ten návrh je, abychom zvýšili podíl toho příjemce. Já to považuju za zdravé, aby ten uchazeč to zvážil. Ale jednoduchá otázka je, fakt si má stát půjčovat na to, aby zvýšil tuto spoluúčast státního rozpočtu, když na druhé straně ti příjemci jsou v lepší finanční kondici než stát? Kdyby to bylo naopak, tak to logiku samozřejmě dává. Pokud to někoho napadne, tak na to mám přiléhavé české přísloví: podle sebe soudím tebe. V minulém volebním období váš poslanec navrhl 3 % při předčasném splácení. Můžeme si říkat, já to můžu hned vytisknout, sněmovní tisky mají i čísla, ale není to předmětem. Je jasné, že to zaplatí klienti. Nikdo jiný to nezaplatí. A ten názorový střet nebo spor je o tom, zda to zaplatí všichni klienti, nebo jenom ti, kteří budou migrovat. Dnešní guvernér psal do tisku čirou náhodou z holdingu své vyjádření a říká, jestli chcete někomu nadávat za inflaci, nadávejte mně, já jsem v Bankovní radě, to je zodpovědnost České národní banky, ne té vlády. Já jsem tehdy říkal, že je hlavní odpovědnost na ČNB a dílčí odpovědnost na vládě. Najednou za to může vláda, a ne ČNB? Co se stalo? Já jsem konzistentní. Právě proto přicházíme s plánem snižovat deficit státního rozpočtu, abychom ten svůj díl odpovědnosti inflaci, abychom naplnili jako vláda. Ano, máte pravdu, výběr DPH za první pololetí je nižší, než jsme plánovali. A jestli za mě si mám vybrat z toho, jestli radši snižovat inflaci, nebo zvyšovat příjmy z DPH, tak já říkám, snižovat inflaci. Myslím si, že pro ekonomiku je to lepší a je to i lepší pro státní rozpočet. Vy velmi rádi mluvíte o tom, jak inflace zvyšuje příjmy státního rozpočtu. Tak si vezměte výběr DPH v miliardách a výdaje na penze. My aktivně vyhledáváme samosprávy, které jsou ochotny jít do těch pilotních projektů, já je teď nebudu jmenovat, ale máme je. Potřebujeme dodělat cenovou mapu. Já s tím souhlasím, ale my se k tomu hlásíme, my to děláme. Můžeme se bavit, jestli je tento nástroj dobře nebo špatně, jestli máte lepší nástroj, než jsme navrhli my, to je legitimní debata.
Já jsem to už nedořekl, protože mi tikal čas, že jedním z těch klíčových nástrojů fiskální politiky je pochopitelně snižování salda rozpočtu. A tam se mělo tehdy okamžitě akčně reagovat a těch nástrojů bylo víc. Vy jste striktně odmítli pokračovat v tom, že jsme snížili DPH na nulu, dobře, odmítli jste to, ale neudělali jste jiné okamžité opatření. Jsou dvě. Regulace ve smyslu toho, že by se neumožnilo vystoupat s těmi cenami nahoru. A vy jste šli jinou cestou, nechali jste vydělat ty velké hráče, pak je daníte.
Já moc děkuji, že jste se na mě těšili a měli jste proč, protože ten můj příspěvek trošku míří do těch poloprázdných řad tady, ale míří k vládní koalici. Takže zaznělo tu - nebo asi bych měla nejdříve říct, vážená vládo, dneska je tu víc ministrů než včera, jsou tu dva. Z vystoupení některých vládních kolegů, ať už tady ve Sněmovně nebo v médiích, mám někdy pocit, že tak trochu všichni zapomínáte, proč tady ve Sněmovně jste. Netvrdím a ani nemohu, že všichni ve volbách volili hnutí ANO, každopádně ale souzní s tím, co ANO hájí a čemu se tady ve Sněmovně snaží zabránit.
Ano, paní kolegyně, já jsem se snažila tady nehlučně utišit vaše kolegy z levé strany sálu.
Tak budu pokračovat. Takže budu mluvit za vaše voliče, kteří volili vás a vybrali si vás na základě vašeho programu, vašich předvolebních slibů, které jste měli ve svém volebním programu, ale teď mají pocit, že vy ty svoje předvolební sliby neplníte, že jste jim lhali a já si myslím, že ten pocit je oprávněný. Minulý týden jsem dostala dopis od jednoho pána z Libereckého kraje, odkud pocházím. Nejdřív jsem zvažovala, jestli to zařadit do tohoto příspěvku, ale pak jsem usoudila, že vlastně tento dopis nejlépe vypovídá o tom, že vy už nehájíte zájmy této země, jejích občanů, ale ani těch, od kterých jste ty hlasy dostali. A tento konsolidační balíček je jenom plivnutím do tváře těm vašim voličům. A teď k tomu dopisu, který bych vám ráda přečetla: Vážená paní poslankyně, setkali jsme se na vašem předvolebním mítinku v Liberci, i když vy si na mě asi nebudete pamatovat. Chvíli jsme se spolu bavili a já pak odešel. Chystal jsem v té době svatbu, s přítelkyní jsme se rozhodli po čtyřletém vztahu vzít a založit rodinu. Oba máme vysokoškolské vzdělání, já pracuji v oblasti projektování, manželka je učitelka. Měli jsme něco našetřeno, chtěli jsme kousek za Libercem koupit pozemek, vzít si hypotéku, postavit domek a pořídit si děti. Tolik k plánům, které si teď postupně plníme, ale jde to hůř, než jsem doufal. Upřímně jsem měl šílenou radost z toho, jak dopadly volby, jak se sestavila vláda. Chápal jsem ústupky v programovém prohlášení vlády jako výsledek kompromisu, který byl pro sestavení vlády nutný, i když jsem neměl ze všeho radost. Já i manželka jsme volili SPOLU, což jsem vám říkal i na mítinku v Liberci. Líbilo se mi, že nechtějí zvyšovat daně, ve svém programu mysleli na podporu bydlení a mladých rodin. Vlastně to všechno zapadalo do mých plánů. Vzali jsme se, koupili z našetřených peněz pozemek, šetřili jsme, abychom si mohli vzít hypotéku. A šetříme pořád. Hypotéku už jsme si v době, kdy byla únosná, vzít nestihli. Teď, dva roky po svatbě a vlastně dva roky po volbách, skoro dva roky po volbách, jsou podmínky hypoték brutální tak, jak nikdy nebyly. Výstavba vázne, neřešená inflace brzdí vše. Ta stejná vláda chce zdvojnásobit daň z nemovitosti. Zároveň se zdražují potraviny a služby nejen kvůli inflaci, ale i kvůli zvyšování DPH a převádění celé řady věcí do vyšší sazby. Kromě samozřejmě vína. Škoda že je půlka vlády z Moravy, a zajímá je tedy jen víno. Kdyby byli z Liberce, možná by se zvyšování DPH netýkalo některých všeobecně potřebnějších věcí. Svoje otázky bych rád doplnil o další. Jak si teď má mladá rodina budovat společnou budoucnost?
Výsledky jsou stejné - krachy firem, chudoba důchodců a dalších nízkopříjmových skupin a domácností. Česká republika byla jednou z nejpostiženějších zemí tehdejší hospodářské krize a dnes tomu určitě nebude jinak, pokud se vydáte stejnou cestou. Tento způsob konsolidace veřejných financí v žádném případě nepodpořím, a pokud tento stagnační konsolidační balíček protlačíte přes odpor opozice, budete to vy, kdo se bude muset veřejnosti zpovídat za všechny negativní hospodářské i sociální dopady, které vaše špatná politika způsobí. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, probíráme daňový balíček a asi nebude překvapením, že nejsem příznivcem podstatné části jeho parametrů. Vláda chce do rozpočtu více peněz, ale to nemůže obstát ve chvíli, kdy vládou nezvládnutá inflace přinesla sama o sobě obrovské množství neplánovaných příjmů. To, že musejí více pracovat, aby mohli financovat svoje studium, z nich ale nedělá příživníky. Letní měsíce jsou ideální příležitostí pro studenty, jak si přivydělat. V praxi nejčastěji volí zaměstnání na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Od příštího roku ale musí počítat s tím, že se podmínky zdanění brigád zhorší. Jak to může udělat vláda, která má ve svém čele bývalého rektora veřejné školy, je opravdu zvláštní. My vám tyto vaše výroky ale budeme stále připomínat, protože jsou přesným příkladem vašeho arogantního podvodu na voličích. Zvýšení daně z nemovitostí navíc neustále provází zmatky v tom, jak to s ní nakonec bude, komu půjde, případně jakým podílem. Víte, ten váš balíček je z většiny prostě na hlavu postavený. Tímto způsobem se z krize nevykoupíme. To, co tu chcete prosadit, je největší zvýšení daní v novodobé historii České republiky, tedy v naprostém rozporu s vaším programovým prohlášením.
Děkuji, pane poslanče, a nyní paní poslankyně Taťána Malá.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Včera jsme tu diskutovali o tom, jak se tato vláda staví k důchodcům, ale je tady potřeba si také říct, že pětikoalice plánuje také mimořádné zdanění studentů, a je patrné tedy, že žádná skupina obyvatel si tady už před vládou nemůže být jista. Bohužel z toho, jak se stavíte k podpoře studentů a mladých lidí, je patrné, že na mladé lidi prostě nemyslíte. Z toho, co předkládáte, je zřejmé, že vláda svou deklarovanou fiskální konsolidaci založila a povýšila jenom na zdražování a rušení výhod těm občanům, které si vybrala, ať už jsou to mladí, nebo důchodci. Hned v prvním roce své vlády jste snížili slevu na dani - už to tady říkal - slevu na jízdné pro studenty. To říkal už kolega Helebrant. Tento škrt je razantní a v zásadě jen pro rozpočty studentů, případně jejich rodin. Další naprosto zásadní věc je zrušení slevy na studenta, tedy slevy, která má studentům aspoň částečně finančně ulevit. Podle Ministerstva financí využívají tuto slevu jen ti studenti, kteří vydělávají víc než 205 600 korun ročně, což odpovídá průměrnému měsíčnímu výdělku 17 100 korun. Jenže, pane ministře, nad 17 tisíc měsíčně si nevydělávají jenom ti, kteří mají podle vás údajně zneužívat systém vysokoškolského vzdělávání... Ale řekl, pane ministře! Jistě, pane ministře, ale mohl jste to říct na té tiskové konferenci, místo níž jste seděl na shakespearovských slavnostech, tak tady na mě, prosím, nepokřikujte!
Já bych poprosil, řekněme si to poté, co případně skončí paní poslankyně. Máme 10 minut nebo 14 minut, už to vydržme.
Já počkám, až se pan ministr vypovídá. Navíc jsou vysoké školy zpravidla ve větších městech, kde je život finančně náročnější. Vláda dnes brojí proti studentům na vysokých školách, zdražuje jim život na kolejích, ruší jim slevy na dani, a pokud to takto bude pokračovat, tak se to projeví ve sníženém zájmu našich mladých lidí studovat. Letní měsíce jsou ideální příležitostí pro studenty, jak si přivydělat, a v praxi nejčastěji volí zaměstnání na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Jenže vládní pětikoalice se rozhodla zpřísnit podmínky při dohodách o provedení práce a i tento krok, podobně jako zrušení slevy na studenta, může mít negativní vliv na finanční situaci mnoha mladých lidí. Dalším zásahem do peněženek mladých lidí, kteří si založili rodinu, má vlastně být to, že přijdou o školkovné. O tom tady už proběhla také debata. Nevidíme, že by vláda motivovala mladé, aby studovali.
Současně jsme se snažili tyto nepopulární kroky, protože jsou nepopulární, ale pokud chcete odpovědně vládnout, tak musíte dělat správná, byť nepopulární opatření, snažili jsme se připravit tak, aby nezasáhla žádnou sociální, věkovou, profesní skupinu příliš silně. To je výsledek našich úvah, našich jednání, našich politických kompromisů. V tomto okamžiku to myslím v dobrém politických kompromisů, neberu to ani jako výmluvu, ani jako něco pejorativního. Já jsem v posledních dnech a týdnech, vlastně od 11. května slyšel mnoho silných slov ze strany opozice, bezesporu na to má opozice právo, nárok, nijak to nekritizuji, jenom říkám, zkusme se někdy zastavit a podívat se dozadu, poslechnout si znovu ta silná slova, a pak se podívat, jaká byla realita. Legitimní krok, nijak ho nezpochybňuji, ale v minulých dnech jsem se podíval do mnoha vystoupení opozičních poslanců, co mělo nastat na podzim a v zimě. Bez ruského plynu se neobejdeme. Budeme vypínat podniky, řekněte nám, v jakém pořadí. Masově budou krachovat podniky, vznikne velká nezaměstnanost. To tady opakovaně zaznělo. Jako společnost jsme to zvládli, takže když opět uslyšíme silná slova, říkám - počkejme si na výsledky, můžeme mít soutěž o to, kdo řekne silnější výrok z vládního tábora do tábora opozice nebo z tábora opozice do tábora vlády. Od února zase posloucháme silná slova ze strany opozice, jak katastrofálně dopadne státní rozpočet - 450 miliard deficit, 400 miliard deficit. Jaká je realita? Ano, v ten den možná mají vyšší pozornost, ale já říkám, vraťme se k těm faktům, vraťme se k těm datům. A budeme v tom pokračovat. V minulých dnech jsem zaznamenal, naposled včera v debatě v České televizi s panem předsedou poslaneckého klubu SPD výroky: historické likvidační zvýšení daní. Tak pojďme se nejdřív podívat na fakta. S jistým omezením, že jedno z nich je nahoře zastropováno. Nejprve to byly dva covidové roky a řekněme si, jak masivní pomoc byla. A řekněme si, že v některých zemích to bylo formou půjčky. Loni na pomoc s vysokými cenami energie mimo standardní, běžné, obvyklé dotační tituly, šlo zhruba 72 miliard korun. Letos na zastropování cen, zastropování regulovaných složek energií a za platbu za obnovitelné zdroje, půjde ze státního rozpočtu více než 100 miliard. Možná jsme někde mohli postupovat jinak, možná lépe, možná jsme mohli víc zacílit nebo být víc plošní, to nevím. V této chvíli navrhujeme, abychom mnohem menší část té pomoci dostali zpátky ve formě daně z příjmů právnických osob. To je objemově nejvýznamnější zvýšení daní.
Já nevidím důvod, proč by o navýšení základního jmění všech státních podniků rozhodovala Poslanecká sněmovna. Proč by Poslanecká sněmovna neměla vědět, proč se základní jmění navyšuje, z jakého důvodu a především, kam ty finanční prostředky půjdou? Takže já jsem od ministra vnitra, který tedy s opozicí absolutně nekomunikuje, očekávala, že při projednávání tohoto zákona, který je tady právě z důvodu České pošty, tak že pan ministr vnitra vystoupí, popřípadě okomunikuje jednotlivé pozměňovací návrhy a bude se snažit nějakým způsobem opozici přesvědčit a odpovědět na ty jednotlivé otázky. Mohu zaznamenat pouze tiskovou konferenci, kterou jste měli, a ta samozřejmě byla někde vysílána. Zároveň bych se chtěla zeptat - protože v tuto chvíli se k nám dostávají dotazy ohledně toho, že chcete rušit pobočky Úřadu práce, například v Karlovarském kraji teď od 1. července došlo ke zrušení ve městě Nejdek, kde tedy po tlaku to nakonec dopadlo tak, že tam ten úřad bude otevřený jeden den v týdnu. Protože já tady nebudu připomínat tu slavnou Drábkovu sociální reformu, kdy jste vzali sociální dávky městům a obcím. Byl to velmi špatný krok. Já jsem prostě přesvědčená o tom, že to na těch obcích a městech mělo zůstat. Přendali jste to na úřady práce a teď to budete z úřadů práce převádět na Českou poštu. No to je opravdu skvělé! Tak já bych vám chtěla navrhnout, jestli byste to nevrátili na ta města a obce. Já si myslím, že by to bylo nejlepší a nejefektivnější a že by především starostové měli informace o svých občanech. Bohužel dneska, když za vámi někdo přijde na obec a říká vám, že má nějaké problémy v rámci právě třeba sociální oblasti, tak vy nemáte v žádném případě přístup k těm informacím, a myslím si, že ta reforma byla velmi špatná. A když se tedy teď dozvídám, že ještě se budou rušit úřady práce a půjde to na Českou poštu, tak si to tedy v žádném případě nedokážu představit. Tak jestli byste nám k tomu, pane ministře, nedal nějaké detailnější informace.
Já děkuji. A s faktickou poznámkou chce zareagovat paní poslankyně Berenika Peštová. Pouze upozorním, že tím, že není nikdo další přihlášený, můžete, pokud byste měla zájem, reagovat i mimo faktickou.
Na hospodářském výboru jsem navrhovala usnesení, které samozřejmě bylo formulováno tak, že dokud nebude transformační plán, tak aby se tento zákon pozastavil do třetího čtení.